Administrativně měníme tzv. okruh společně posuzovaných osob v tomto novém zákoně podle nároku na příspěvek na živobytí. Není zde doložena analýza dopadu, jak se změní vlastně tento okruh společně posuzovaných osob do jejich faktického fungování. Co by ten zákon o sociálním bydlení měl vlastně být? Neustále slyšíme: všechno vyřeší zákon o sociálním bydlení. Ano, tomu rozumím, určitě tento pozměňovací návrh chápu. Na druhou stranu - co vlastně znamená ten zákon o sociálním bydlení? A zde se dostáváme k meritu věci. Tento zákon není jenom o právech obcí, že tam ty lidi nechceme a ubytovny nechceme a kam půjdou nevíme a je nám to v podstatě jedno. Zda za povinnosti sociální práce, či ne ponechávám stranou, to je docela složitá otázka. V některých státech je to ještě jinak, kde se obce starají, a pokud se nestarají, tak jsou stanovené sankce za pomoci neposkytnutí daňových příjmů těmto obcí. Tato platforma doporučuje, než přistoupíme k restrikci dávek na bydlení v tomto svatém virtuálním nadšení, mít právě vybudovanou záchytnou síť bydlení pro sociálně slabé. Za sebe také mohu říci, že se to týká především rodin s dětmi. Takže negativní motivace není vlastní moderní sociální práci. Obávám se, že sociální situaci potřebných může ještě zhoršit.
Děkuji, paní poslankyně.
Ti spekulanti by se přesunuli z ubytoven měst do zahradních domků a těchto lokalit.
Děkuji, pane poslanče. Aha, výborně, tak v tom případě se zeptám, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pokud ne, tak rozpravu končím a umožním závěrečná slova.
Dobrý den, vážený pane předsedo, vážené poslankyně a poslanci. Já chci jenom za prvé říci, že ano, že tahle ta novela je určitě jenom taková první pomoc a že ty další věci musí následovat. Takže tam bude mnohem více úředníků a úřednic, kteří budou fyzicky kontrolovat, kam se ten doplatek na bydlení dává. Já se domnívám, že tak jak je to napsané, to znamená, že ten člověk musí tu chatku vlastnit a mít tam trvalé bydliště, a jenom tenhle ten jeden dostane pak ten doplatek na bydlení.
Zeptám se pana zpravodaje, zda si přeje závěrečné slovo, nebo rovnou tedy navrhne proceduru. Proceduru. Výborně. Já prosím o klid, protože se budeme muset vypořádat s procedurou i s návrhem paní poslankyně Nytrové.
Děkuji, pane předsedo. Nejprve bychom hlasovali body 1, 2, 3 společně, a poté - to jsou takové technické změny, lhůta a jedno upřesnění pojmové. To by bylo druhé hlasování.
Takže cenová mapa by byla jasná, byť také má samozřejmě svoje mezery, to už tady bylo komentováno minulý týden, ale pořád je to z těch řešení asi tak nejlepší.
Děkuji vám, pane poslanče. Dále s přednostním právem je přihlášen pan předseda Stanjura. Děkuji vám za tento návrh, pane předsedo. Já o něm tedy nechám hlasovat bezprostředně. Mám zde ještě jednu faktickou poznámku pana poslance Novotného. Zahajuji hlasování o tomto procedurálním návrhu a táži se, kdo je pro toto navržené usnesení. Kdo je proti? Budeme tedy pokračovat v projednávání. První z nich je paní poslankyně Olga Havlová.
Jedná se celkem o tři pozměňovací návrhy. Pod označením C1 se zavádí povinnost provádět kontroly dodržování podmínek pro vyplácení dávek. Vládní návrh zavádí pouze možnost kontroly, což je podle mého mínění nedostatečné, a právě toto je největší problém v rizikových lokalitách, že zde není pravidelně a opakovaně kontrolováno vyplácení dávky, a proto dochází k jejímu zneužívání. Je to totiž právě starosta, kdo má nejlepší přehled o situaci ve své obci a má pomocný orgán, většinou v každé obci je zvolena sociální komise, která je mu k tomu nápomocna. Právě starosta by měl mít zájem, aby se v jeho městě dávky nezneužívaly a nedocházelo k problémům ve vyloučených lokalitách. Současný návrh je totiž zcela nevyhovující. Určování místně obvyklé ceny bude velmi problematické. Z toho je zřejmé, jaké problémy působí formulace "obvyklá cena". Soudy všech stupňů budou zatíženy touto agendou a miliony korun budou vynaloženy zcela zbytečně. Jeden obyčejný posudek totiž může stát až tisíce korun. Může se nám dokonce stát, že vykutálení filutové budou stavět ubytovny v centrech měst. Tam by mohla být cena obvyklá mnohem vyšší než někde na okraji obce. Cena obvyklá navíc není proměnná podle místa, ale také se mění v čase. Já navrhuji jiný princip. Poskytovatel dávky by přitom mohl kdykoli provést kontrolu, zda je vyčíslená cena přiměřená. Bude tedy povinen zaplatit celou škodu, kterou státu způsobil. Nevyplatí se tak podvádět a na systému nebudou moci parazitovat ani majitelé ubytoven, ani nikdo jiný. Opakuji: Certifikovaná osoba by byla zcela odpovědná za své posudky státu, a bude povinna zaplatit případnou škodu. Celý tento systém bude bez nákladů pro státní rozpočet. Posudky by platil majitel ubytovny a certifikaci by si platil sám makléř. Tato varianta je rozhodně lepší než ta navrhovaná vládou, protože se tak dostaneme zcela bez nákladů k tomu, jaký je místně obvyklý nájem pro každý konkrétní byt.
Než budeme pokračovat, přečtu některé omluvenky, které dorazily. Od 17.45 až do konce jednacího dne se z důvodů přijetí zahraniční delegace omlouvá pan poslanec Robert Beneš. Nyní poprosím řádně přihlášenou paní poslankyni Nytrovou, aby vystoupila se svým příspěvkem v rozpravě.
První náhradní kartu číslo 9 bude užívat pan poslanec Josef Novotný. Tolik k dnešnímu programu schůze a já si dovoluji zahájit prvním pevně zařazeným bodem...
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl požádat o vyřazení z programu této schůze sněmovního tisku 57, to je vládní návrh zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy a stanovení hranic vojenských újezdů ve třetím čtení.
Ptám se, kdo další chce ještě něco k pořadu schůze.
Hezké dopoledne. Mám dva alternativní návrhy, respektive jeden ve dvou alternativách. Jedná se o české školy v zahraničí.
Takže nejprve budeme hlasovat o návrhu pana ministra Stropnického, který si přeje vyřadit tisk číslo 57, vojenský újezd Brdy, z pořadu této schůze. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti? Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti? Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti? Tento návrh taktéž nebyl přijat. Otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Tomio Okamura s přednostním právem. Sněmovna není holubník a my skutečně čekáme tři měsíce na to, abychom mohli pana premiéra interpelovat a ptát se ho! Ale pokud pan premiér v době, kdy zasedá Sněmovna, kdy tady schvalujeme 220 bodů takovýmto způsobem koná kampaň na Hlučínsku, nezlobte se, nemohu to nazvat jinak než pohrdání touto Sněmovnou.
Vzhledem k tomu, že skutečně toto nepovažuji za solidní chování, nemá šanci projít kvalitní návrh, kvalitní diskuse, tak jenom vám chci ušetřit čas.
O těch číslech mluvila i paní ministryně v prvním či v druhém čtení, takže já myslím, že nemusím opakovat, jak nám to v zásadě geometrickou řadou roste. Ubytovnám se budou věnovat jenom ti, kteří skutečně chtějí sloužit a kteří provozují sociální služby, a ti spekulanti to prostě opustí, protože to bude ekonomicky nezajímavé. Vylučuje tento návrh tzv. ostatní prostory. Já myslím, že to je správné. Je mi jedno, jestli budeme hlasovat nejprve o návrhu paní poslankyně, nebo o mém, ony jsou v zásadě totožné. Je to skutečně doplnění. Všem kandidátům.
Děkuji vám, pane předsedo. Máte slovo, pane poslanče.
Jsem rád, že i paní ministryně to neodmítla. Pokud se tam nachází legislativní problém, myslím si, že je možné to opravit v Senátu. Vřele doporučuji všem, aby tento návrh podpořili.
Děkuji vám, pane poslanče.
Já považuji za morální, protože jsem to sám vyprovokoval, i kvůli panu předsedovi Stanjurovi, budu povídat a mluvit teď ohledně, snad to stihnu, pravomocí obcí. Uznáváme pravomoci obcí. Aby tady zaznělo, že opravdu podporujeme ty obce, ale nejsem si jist, jestli jsme správně paragrafovali a označili tu pravomoc obcí v tom správném zákoně a v tom správném znění. Prostě to v současné době nevím. Takže sázel jsem na Senát. Taky je varianta možná ta, že pokud bychom se domluvili, schválili to tam dneska, aby bylo jasně vidět, co chceme, co chce tato Sněmovna, a myslím si napříč politickým spektrem, to je strašně důležité, tak se s tím nějak popasujeme. Protože na to čeká strašně moc obcí, strašně moc starostů, lidí, takže bych to nezdržoval. Dávám vám na zvážení. Já sám nevím, ale musel jsem vystoupit a říct, jak to cítím.
Takže poprosil bych všechny zainteresované, aby nad tím popřemýšleli a abychom dneska schvalovali to, co schvalovat skutečně máme, a to, co pomůže.
To znamená, to by byl ten nový prvek, protože v řadě obcí se zatím zastupitelstva spíš od té odpovědnosti distancovala a tímhle ji převezmou. Chci na to jenom upozornit.
Děkuji vám, pane poslanče. A nyní s přednostním právem do rozpravy registruji pana předsedu Okamuru.
Vážené dámy, vážení pánové, tento zákon v principu podporujeme. A z malebného městečka vlastně vzniklo město, které je pro kohokoli velmi málo přitažlivé právě z toho důvodu. Znovu zdůrazňuji, že ten zákon podpořím i v tom nedokonalém stavu. Ale prostě ten problém je potřeba řešit.
Nevím, čím to je, pane předsedo, vždycky když mluvíte, vzroste míra neklidu v sále. Já poprosím, kolegyně a kolegové, abyste skutečně respektovali řečníky, ať už mluví kdokoli. Já se omlouvám, pane předsedo. Poprosím vás, kolegyně a kolegové, abyste skutečně, jestli máte něco důležitého na řešení, odešli do předsálí a abyste se ztišili, snížili hladinu zvuku. Všichni to oceníme. Děkuji vám.
Tak aspoň vidíme, že některé ostatní poslance nezajímá podpora porodnosti a podpora mladých rodin s dětmi v České republice. My to budeme muset začít řešit imigrací, a to rozhodně není ta cesta, kterou hnutí Úsvit podporuje. Nemá jedinou šanci, cesta je úplně uzavřena. Prostě od třetího dítěte více vláda nechce podpořit. Tím bychom podpořili vyšší porodnost řádných rodičů a naopak bychom v porodnosti nepodpořili ty neslušné. Já jsem během těch několika dní, co jsem o tomto návrhu hovořil, tak se samozřejmě na to strhla značná diskuze a tuhle se mě někdo zeptal, mimo to, že to samozřejmě drtivá většina občanů uvítala tento návrh - drtivá - tak se mě někdo zeptal: Není to diskriminační návrh, když chceme vlastně pracovní minulost a čistý trestní rejstřík? Nediskriminujeme tedy někoho? Já jsem odpověděl: No, samozřejmě že nediskriminujeme, protože my jsme pouze opsali podmínky, které jsou již běžně v platnosti při čerpání jiných příjmů ze státního rozpočtu. Mimochodem již v červnu jsem z tohoto místa vyzýval vládu, ať předloží dlouhodobou systémovou strategii na podporu rodin s dětmi, ale stále na stole nic nemáme. Ale znovu zdůrazňuji: Tento náš pozměňující návrh naopak alespoň malinko otevírá prostor alespoň někomu na třetí a další porodné. Vládní návrh ho uzavřel. Cílem státní politiky podle našeho názoru nesmí být prostě podpora jakýchkoliv rodin, ať už to zní třeba nekorektně. Stát v zájmu všech občanů této země musí cíleně podporovat rodiny, rodiny s dětmi, ovšem rodiny, které jsou přínosem společnosti. To znamená, a rád to specifikuji, kde rodiče řádně pracují a zároveň nepáchají trestnou činnost, to znamená ty rodiny, které dávají naději i pro budoucí generace, že i jejich děti budou pro naši zemi přínosem. Statistika je neúprosná. V tomto ohledu jsme samozřejmě v Úsvitu podpořili také vyšší daňové slevy, o tom již jsem mluvil, na děti pracujících rodičů, které jsme projednávali dnes dopoledne. Tak to už jsem tady říkal minulý týden, že je tady celá řada odborných analýz. To znamená, mít děti, slušné, děti z řádných rodin, je vysoce zisková položka pro stát. Vysoce zisková položka. Pojďme být tedy systémoví a nastavme pravidla tak, jak je společnost potřebuje. Nebojme se toho, milí přátelé, podpořme každé dítě, každou rodinu, ovšem jen v tom případě, že daná rodina dává naději na slušnou výchovu. Porodné na třetí a další dítě ať je bonus těm, kdo řádně pracují, kdo žijí slušně, kdo řádně vychovávají své děti. Naopak bezesporu není cílem státu motivovat k porodnosti ty, kteří dlouhodobě nepracují a zároveň nemají čistý trestní rejstřík. A já bych jenom ještě krátce pokračoval.
Byly podány především z těchto důvodů.
Pane kolego, poprosím, abyste pokračoval, až se Sněmovna úplně ztiší. No, já bych ještě chvilku počkal, protože sněmovna se evidentně neztišila. Děkuji vám, kolegové.
To je nejen povinnost vzniklou za zůstavitelova života, ale i povinnost přičítanou zůstaviteli toliko fikcí daňového řádu. Co konkrétně v této věci vládní návrh způsobuje? Vezměme si příklad, že součástí pozůstalosti je nemovitost, kterou zdědí pouze jeden z dědiců. Ostatní dědici zdědí jiné, dani nepodrobené složky majetku zůstavitele. I přesto na ostatní dědice přejdou povinnosti poplatníka daně z této nemovitosti i za dobu trvání řízení o pozůstalosti. Zde se tedy předepisují daně osobě, jež se na skutečnostech, které jsou předmětem daně, nijak nepodílí. Stávající ještě platná úprava v případě úroků z prodlení tuto lhůtu obsahuje. Identicky by taková lhůta měla být i v případě úroků z posečkané částky. Je to velkým a častým předmětem právě kritiky ze strany starostů obcí i hejtmanů krajů. Vážené kolegyně a kolegové, zvyšování pokut je navrhovateli obhajováno snahou o boj s daňovými úniky.
Já bych navázal na debatu ve druhém čtení, kdy jsem poprosil jak pana ministra, tak pana zpravodaje, jestli by nám mohli vysvětlit ty důvody pět a 19 % investičních fondů, když se liší portfolio těch investorů, když se neliší ten způsob investování a kam investují.
Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování číslo 165, přítomných poslanců je 169, pro navržené usnesení se vyslovilo 158 poslankyň a poslanců. Návrh byl přijat. Já tedy konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji. A nyní tady mám jednu faktickou poznámku.
Potřebujeme si vyjasnit ještě některé věci před třetím čtením.
Vážený pane předsedo, takto mi to předala legislativa a já se podle toho řídím.
Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám.
Teď bychom měli hlasovat o návrhu jako celku.
Ještě pan předseda klubu TOP 09, pan kolega Kalousek.
A dovolte, abych dal zásadní zprávu zase já vám. My máme raději vyrovnanou bilanci a vracíme.
Ptám se, jestli všechny pozměňovací návrhy byly vyčerpány. Nikdo nic nenamítá. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Dále budeme pokračovat volebními body. Ještě předtím pan předseda klubu ODS. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Za prvé spouštíte riskantní projekt, který není dobře připraven.
Budeme pokračovat bodem Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
Kolegyně, kolegové, nabrali jsme 15 minut zpoždění. Já se pokusím svou rychlostí aspoň část toho zpoždění ukrojit. Nejdřív nás čeká několik bodů, které proběhnou veřejným hlasováním, a poté vás vyzveme, abyste se přesunuli klasicky k tajnému hlasování do Státních aktů. Tak tedy bod 148 - Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Tento bod jsme připravovali ve volební komisi už od léta. Ve stanovené lhůtě do 23. července jsme obdrželi návrhy na změny v orgánech Sněmovny od poslaneckých klubů. K nim jsme přijali usnesení číslo 69, které, jak před chvílí konstatoval pan předsedající, bylo rozdáno na vaše lavice. Nebudu ho číst. Jsou to některé rezignace a dále hlavně nominace za kolegy a kolegyně poslance a poslankyně, kteří se stali europoslanci. Ve lhůtě do 9. září do13 hodin obdržela volební komise následující nominace - byly to nominace klubu ČSSD. I to máte rozdáno na svých lavicích, a nebudu ho tedy číst. Ještě připomenu, že jednací řád Poslanecké sněmovny stanoví, že změny v ustavených orgánech a komisích lze provádět jen s naším souhlasem a volba se koná většinovým způsobem. Jednací řád nestanoví způsob volby a historicky tyto volby vždy probíhají hlasováním veřejným.